V ostatních případech nikoliv. Můžeme se samozřejmě bavit o tom ulehčení z hlediska vyžadování zdravotnické dokumentace. Tam si nejsem ale úplně jistý, jestli Ministerstvo zdravotnictví bez souhlasu daného subjektu je oprávněno si vyžádat zdravotnickou dokumentaci a nahlížet do ní. To si nejsem úplně jistý, jestli to právně bude v pořádku. To si myslím, že musíme ještě si prodiskutovat. Z mého pohledu by to mohl být problém. Takže myslím si, že ten návrh skutečně obsahuje vše potřebné.
Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, já bych k tomu, jak jsou financovány výzkumy, ale samozřejmě i dané studie. To znamená, nejsou to sebevrazi, a že by něco falšovali, to by byla skutečně pro ně naprostá sebevražda.
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Válek.
Já jenom krátkou poznámku na kolegu Pávka prostřednictvím pana předsedajícího. Podle mě nemůžeme na to takhle koukat a opravdu to musíme nechat v té pragmatické rovině toho - tenhle zákon nebude o tom, aby vysvětloval, jestli očkování je v pořádku, nebo není. Očkování jednoznačně je v pořádku. Takhle jednoduše.
Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan Lubomír Volný.
Myslím si, kolegové a kolegyně, je potřeba hledat ve všem, co tady zazní, něco, co by nás mohlo posunout v legislativě, kterou přijímáme, dál. A ty pochybnosti nerozptýlíme tím, že budeme dogmaticky stát na čemkoliv. Očkování zachraňuje životy. Na tom se prosím shodněme. To je naše poslání a náš cíl.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Svoboda s faktickými poznámkami.
Já jsem chtěl pouze reagovat na kolegu Kasala, který uváděl případ advokátů, že podle něj samozřejmě advokáti mají psát zákony o advokátech. A velmi podobné je to i u odborníků na očkování, jak na to podle mého názoru pan kolega Pávek správně upozornil.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. A mluvím skutečně naposledy k této věci. Vůbec ne o tom, jak se očkuje nebo jak se nemá očkovat. Vůbec ne!
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Vyzula a jeho faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Prosím vás, mně to nedá, abych neřekl pár věcí. Tady to někdy zaznívá tak, že za chvíli se v novinách objeví, že v Parlamentu je přesvědčení, že očkování škodí. A to bylo mnohokrát dokázáno. To si také uvědomme. Ovšem těch případů je velmi, velmi, velmi málo, ale prostě stanou se. Ovšem je to mnohem větší benefit toho očkování, než kdyby očkování nebylo. To poškození by bylo mnohem horší. Spoustu. To jsou prosím vás jedinci, kteří mají nějaké následky, ale ne v žádném případě spousta.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Válek a pan poslanec Pávek.
Já bych chtěl reagovat na kolegu Svobodu ohledně toho, o čem se tady hlasuje.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnozí z vás jistě znáte a máte stejnou zkušenost jako já se stížnostmi na vysoké a stále rostoucí zatížení legislativními požadavky, které se projevují kromě jiného i růstem nákladů. Světová banka ve své zprávě však upozorňuje, že předpisy Evropské unie jsou velmi preskriptivní a zatěžující, a proto přináší velké náklady. Dle názoru Světové banky by tyto náklady neměly být ještě navyšovány národní úpravou, která jde nad rámec minimálního standardu vyžadovaného právem Evropské unie, protože jakékoliv další národní požadavky mohou snížit konkurenceschopnost českých subjektů na kapitálovém trhu a představovat závažné překážky pro jeho rozvoj.
Já vás poprosím o klid, abyste nerušili paní poslankyni ve vyjádření. Prosím, paní poslankyně.
Tento návrh je sice podrobnější, ale zřejmě lépe odpovídá potřebám praxe. Pokud jde o nebankovní obchodníky s cennými papíry, kromě zahraničních, u kterých ČNB nemá kompetenci vést šetření, tak výše uvedená zpráva za rok 2017 uvádí 48 podání. V obou případech se tedy jedná o nižší desítky podání za rok, přičemž ne u všech oblastí je nahrávání relevantním nástrojem k jejich eliminaci.
Já se ještě rozhlédnu, zdali ještě někdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Táži se na zájem o závěrečná slova.
Já jsem se sešla se zástupci jak České národní banky, tak příslušné asociace. A dopředu se neví, jaká část hovoru se bude týkat nějakého problému, neví se, o čem ten hovor přesně bude.
Nyní pan zpravodaj, pan poslanec Řehounek - máte zájem o závěrečné slovo? Máte.
Takže to v uvozovkách po obsahové stránce. A nyní formální stránka.
Já se táži do pléna, zdali má někdo z vás návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu.
Kdo se v tom má vyznat? Kdo reálně je schopen vůbec udělat seznam všech možných přestupků, které mohou páchat fyzické nebo právnické osoby? Místo abychom udělali nějakou pořádnou revizi legislativy, zbytečné věci vyhodili, tak přicházejí nové a nové regulace, nové a nové registry, nové a nové povinnosti.
A to je podle mě tento případ. To znamená, že... Nikoliv že to je regulace, která má něco komplikovat. Poprosím tedy o příslušné hlasování.
Nyní přistoupíme k hlasování. S těmito návrhy se nyní vypořádáme hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je zde žádost o odhlášení. Hlasujeme o vrácení předloženého návrhu k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jako garanční výbor byl organizačním výborem navrhnut hospodářský výbor. Navrhuje někdo jiný výbor jako výbor garanční? Ne, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je ještě nějaký jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Není. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 166 poslanců, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo Paní ministryně financí Alena Schillerová uvede tento návrh.
Dobrý den, dámy a pánové.
Ale dneska opravdu založení eseróčka je záležitost jednoho dne, cca 11 tisíc korun. To je ten problém! Protože peníze tečou přes jejich běžné podnikatelské účty, majetky jsou dávno pryč a běžný obyčejný člověk nemá jakoukoliv ochranu. O tom to je.
Všechny řádně přihlášené informuji o tom, že tady mám dalších šest faktických poznámek.
Děkuji. Tak prosím, zkuste se nad tím zamyslet. Za sociální demokracii - my hájíme jednu věc v těchto oblastech, ať to bylo Airbnb, nebo směnárny, nebo průvodci, nebo právě realitní kanceláře. Totéž v oblasti cestovního ruchu a podobně. Proto my podporujeme tento zákon. To znamená, v tuto chvíli je potřeba si říct, že nemůžeme z realitních kanceláří udělat štvance, ale musíme se také podívat na to, že ten, kdo kupuje, si realitku nevybírá. Vybírá si ten, kdo prodává.
A ani to se nestalo.
Připraví se kolega Václav Klaus. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause.
Nebo že poslancem se může stát člověk, který má vystudovanou vysokou školu takovou a makovou. A všechno další. Třeba neměli to štěstí nebo ani sociální podmínky, že nešli studovat, ale dělají normálně svoji práci.
Samotného mě to překvapilo, protože když se obracím na realitní kancelář, taky se zajímám, jestli má pojištění, a mě překvapilo, co je napsáno v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Členové Asociace realitních kanceláří jsou všichni pojištěni, a to s limitem 500 000 korun.
Proč tady do tržního prostředí zasahujeme? Jaký to má pro toho spotřebitele, obecně řečeno, význam? Je to zbytečné regulování smluvních vztahů. Spotřebitel se sám orientuje, nepotřebuje takovou vysokou míru ochrany, má svoji svobodnou možnost přistoupit nebo nepřistoupit na návrhy realitního zprostředkovatele a tu smlouvu uzavřít nebo neuzavřít. Pokud se mu zdá ta výpovědní délka, kterou realitní zprostředkovatel navrhuje, dlouhá, tak prostě smlouvu uzavřít nemusí. Tedy asi máme na mysli tu realitní smlouvu, už tu konkrétní smlouvu o prodeji nebo nákupu, případně pronájmu té nemovitosti. Nemá právo vůbec žádnou provizi vyžadovat po nikom. Tady je třeba rozumět snaze autora chránit ty zájemce, ty spotřebitele, před někým, před tím realitním agentem, který uzavře smlouvu, neudělá pro zájemce nic, skončí platnost té smlouvy, zájemce si pak v dobré víře prodá ten dům sám a realitní zprostředkovatel od něj vyžaduje provizi. Snad jedině lživým tvrzením, že v době platnosti smlouvy o realitním zprostředkování konal. Aby o provizi nepřišel. Důkazní břemeno bude prostě tak na té či oné straně. Tady není povinností důkazního břemene zatížen ten realitní zprostředkovatel, jako tomu je u jiných ustanovení. A tady by rozhodoval jedině soud.
Děkuji, pane poslanče.
Já dneska budu hrát z jedné desky, a sice pověnuji se ještě krátce úschovám. Ale ještě pro vás tady na plénu. Ten návrh šel z ministerstva na vládu v následujícím znění. To je naprosto v pořádku. Kdyby to takhle zůstalo, jsem zcela spokojen, vůbec nevystupuji. Co se ale na jednání vlády stalo? Jenže co to znamená nabízet? Nabízet je nějaké poměrně neurčité pojmenování, nějaké neurčité slovo. No asi s největší pravděpodobností ano. Na druhou stranu z ministerstva vyšel nějaký komplexní materiál v podobě, u které s ní mohu souhlasit. A najednou došlo k nějaké blíže nepříliš uspokojivě vysvětlené změně. ti konkrétní realitní makléři, jak to vlastně poskytují. Může se stát prostě úplně cokoliv.
abychom jim nekomplikovali život a hlavně abychom jim nezdražovali zprostředkovatelské realitní služby, protože to bude výsledným efektem tohoto zákona, díky kterému klesne nabídka realitních zprostředkovatelů. Děkuji za pozornost.
Děkuji kolegovi Skopečkovi. Pardon. Omlouvám se kolegovi Zahradníkovi.
Vážené dámy a pánové, už delší čas nebyla ve Sněmovně norma, která by tak nepokrytě hájila nějakou lobby. Zákon je absolutně nadbytečný, protože pod záminkou zkvalitnění služeb zavádí kvalifikační podmínky, které ovšem současně ruší pro ty, co už v byznysu pracují, tedy řečeno slovy zákonodárce, mají praxi. Zákon dále navrhuje povinné úschovy nebo pojištění, tedy opět povinnosti, které služby realitek zdraží a přinesou pro všechny strany pár papírů navíc. Dost nehorázné je, že předkladatelé v podstatě přiznávají, že jejich zákon se pokouší omezit konkurenci na trhu formálními omezeními a že cílem je zvýšit tržby stávajících realitních kancelářích. V důvodové zprávě k zákonu se doslova píše, že stávající stav - a teď cituji - se v konečném důsledku projevuje v poklesu tržeb realitních zprostředkovatelů a snižování počtu realitních obchodů realizovaných za jejich účasti. Myslím, že cílem žádného zákona nemá být zvýšení tržby nějaké profesní skupině v tom smyslu, že to má být na úkor drtivé většiny normálních občanů. Cílem novely má být vyšší ochrana zákazníků. A na tom vládní koalice vůbec dlouhodobě nepracuje. Pokud se v jakémkoli oboru dělají nepravosti nebo podvody, pak problém je v prvé řadě v tom, že poškozený má strašně komplikovanou cestu, jak se domoci svých práv, náhrady škody nebo potrestání viníků. K tomu jsou potřeba schopnosti, které se ve škole nikdy nenaučíte, a osobní odpovědnost za škodu, která je rychle a účinně vymahatelná. Ale trh by měl pokud možno dávat šance všem stejně, absolventům jakékoli školy, a mimochodem tam, kde to jde, tak i těm, co školy nemají, ale mají třeba přirozený talent. I bez ní se stal světovým fenoménem v prodeji čehokoli. Založil reklamní agenturu, která dělá miliardové obraty, a nejpozoruhodnější je, že to vše bez toho, že by absolvoval jakýkoli akreditovaný kurz nebo zkoušku odborné způsobilosti. Ale pojďme na další příklady. Jeden z největších vynálezců světa Edison, který byl větší vizionář a obchodník než vynálezce, chodil do školy pouhého čtvrt roku. A to mluvíme o čtvrt roku v první třídě základní školy. Ředitel školy Edisona považoval za duševně zaostalého. Autor tisíců patentů měl štěstí, že nežil dnes a tady za vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Nejspíše by zametal ulice. Jeden vzdělaný novinář se ptal: "Pane Edisone, je pravda, že jste vynalezl žárovku, aniž jste znal Ohmův zákon?" Kdybych ho znal, tak by mě to zdržovalo." Jsou obory, kde vzdělání a odbornost jsou nezbytné. A to chci zdůraznit, to nijak nevyvracím. Jsou obory, jako třeba umění, kde je třeba talent. A jsou obory, jako třeba byznys, a to vím z vlastní zkušenosti, kde je třeba v prvé řadě talent a poctivost. Tento zákon je zdánlivě banalita, ale je to principiální cesta do pekel. Zaplevelujeme náš svět předpisy a ničíme kreativitu ve jménu formalismu. Škodíme tím sobě i celé společnosti. A to bohužel tato vláda opakovaně nedělá. Proto hnutí SPD navrhuje návrh na zamítnutí.
Pan poslanec Zahradník v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
To je úplně zase na druhou stranu z hlediska formálního něco vymknutého. Je to těžké. Teď tedy k tomu meritu věci, k tomu zákonu o realitním zprostředkování.
Doufám, že jsem nic nevynechal, zkrácení lhůty jsem řekl a těším se na debatu ve druhém čtení.
Další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu ODS. Dalo by se říct pozdě, ale přece, a doufejme, že to tentokrát dopadne dobře a nedopadne to jako vždycky.
Nyní pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Nachera i kolegu Munzara. Správně použil příklad neveřejné a veřejné nabídky. Český telekomunikační úřad konečně po x letech může začít zasahovat do tohoto prostoru a napravovat nerovnosti v konkurenci.
Já už jsem skutečně nechtěl reagovat, ale vyprovokovalo mě k tomu vystoupení pana kolegy Nachera, který tvrdil, že připomínkové řízení se odehrálo a bylo jakési standardní. Tak opak je pravdou.